Eviduji zde několik přihlášek s přednostním právem.
Teď je krize, vy jste u vlády a je to vaše zodpovědnost. A neplníte usnesení.
Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Miholu, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit zejména kolegy z opozičních lavic, aby zanechali - a zejména z klubu ODS a TOP 09 - tady toho laciného mravokárství. To byl počátek debaty. Ale podívejte se dobře i na záznamy naší tiskové konference. Hovořili jsme o variabilním týdnu, takže v tomto smyslu není žádný posun. Vy jste to byli, kteří mluvili o nedůstojných časech, my chceme respektovat dodržení opozičních oken a podobně, a vy to dobře víte. Proto jsem s každým z vás, s každým předsedou klubu, jednal. Já to opravdu nechápu. Takže opravdu, pokud vám jde o věc, tak připusťme, že ve variabilním týdnu to bylo domluvené, ve variabilním týdnu je to přislíbené, bude na to celý den, nebude se to míjet s žádnými jinými přislíbenými body a stihneme i to, co je předmětem našeho zájmu, abychom posílili pana premiéra na jednání Evropské rady.
Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.
A především je pravda to, co řekl pan poslanec Černoch. Teď máme nějaký problém a chceme o něm diskutovat. Ani jsem nic nezměnil na naší snaze najít s vládou konstruktivní konsenzus v této klíčové otázce, ale prostě trvám na tom, že tento bod je důležitější než všechny ostatní body v této Sněmovně, že prostě je to problém, kterým veřejnost žije, který dnes a denně komunikujeme s veřejností, který dnes a denně diskutujeme. Je to prostě v tuhle chvíli nejsilnější téma a obtížně se nám bude říkat na veřejnosti: my nejdříve musíme projednat tabákové výrobky, protože koalice je přesvědčena, že to je daleko důležitější téma než téma imigrace. Já myslím, že nejenom my, ale i veřejnost bychom rádi zaujali společné stanovisko. Nejdřív ty tabákové výrobky, ty jsou důležitější. To je to, co mě na tom dráždí.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tento aspekt by měl být do částí zákona, které jej nereflektují, doplněn, jinak není možno dostát základům informačního sebeurčení osob podle principů zmíněných v nálezu uvedenému výše. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. F. Celkový závěr. Novelizovaný zákon upravuje lépe než dosavadní znění celkový účel NZIS. Zákon zůstává do značné míry málo precizním rámcem, který umožňuje vytvoření jakéhokoliv národního zdravotnického informačního systému. Z tohoto důvodu je jeho znění určitým obcházením pravomocí zákonodárce, který je povinen ochranu osobních údajů, která je základním lidským právem, sám vzhledem k Listině garantovat a zákonem pozitivně upravit. Kromě toho má novela a zákon jako celek dílčí s ústavním pořádkem neslučitelné nedostatky, na které je poukazováno výše. Vzhledem k citovanému nálezu Ústavního soudu, který je k NZIS implicitně velmi kritický, doporučujeme buď výše vyjmenované aspekty přepracovat, nebo připravit zvláštní zákon o přípravě NZIS, který by umožnil práce na vytvoření systému a na specifikaci jeho ochranných prvků a který by přitom neohrozil osobní údaje dotčených osob. Tento legislativní postup by byl bezpečnější i pro zpracovatele NZIS, který je vzhledem k nedostatkům zákona v současnosti vystaven nebezpečí, že NZIS nebo některá jeho část bude Ústavním soudem zrušena. Dále ekonomické parametry vybraných referenčních nemocnic pro nastavení relativních vah. To je, co je nutné pro nový systém DRG restart. U Ústavního soudu musí případný stěžovatel vyhrát s jasným argumentem, že zákon musí ochranu skutečně upravovat, nemůže to být popsáno například ve vyhláškách nebo v jiných podzákonných předpisech. Je to ochrana parlamentu a jeho pravomocí, to si prosím, vážené kolegyně a vážení kolegové, uvědomte. Pokud zákon schválíte, umožníte vznik jakékoliv databáze, jakékoliv podoby národního zdravotnického systému. Pokud zákon nabude účinnosti, dojde k propojení databází s rodnými čísly, aniž by bylo zřejmé, jak je zajištěna ochrana dat se všemi riziky pro 10 milionů občanů. Když není propojený systém, není ani jeho ochrana. Nemohu již vrátit předkladateli k dopracování, to bylo možné pouze v prvním čtení. Za třetí. Pokud jde o úhradový registr, není třeba zvláštní právní úprava. Lze využít ustanovení o kontrole činnosti zdravotních pojišťoven Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí. Zde je dána povinnost pojišťoven předávat oběma ministerstvům úhradová data. Tato data jsou dostatečná a snadno dostupná. Za čtvrté. Tolik mé vyjádření k tomuto návrhu zákona.
Děkuji. Děkuji za pochopení.
Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.
Děkuji paní poslankyni. Prosím, máte slovo.
Letopočtem už je to tři roky, podle měsíců jsou to dva roky a jeden měsíc. Ne - abych byl přesný, 29. 1. to přišlo do Poslanecké sněmovny. Omlouvám se, bude to tady ležet dva roky.
Posledním přihlášeným ke změně programu je pan poslanec Sklenák.
Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já jsem se přihlásil ke změně programu na poslední chvíli.
Nejprve se tedy budeme zabývat hlasováním o návrhu z grémia. Jenom pro jistotu zopakuji. Zahajuji hlasování. Hlasování končím. Nyní se budeme zabývat dalšími přednesenými návrhy dle pořadí, v jakém byly předneseny. Je to ve dvou variantách. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní bychom se měli zabývat návrhem pana poslance Černocha. Jelikož je to zařazení nového bodu, nemůžeme se jím zabývat, bylo uplatněno veto. Proti? Hlasování končím. Hlasování končím.
Princip toho námi navrhovaného zákona je velice jednoduchý, a to: azyl ani doplňkovou ochranu nepůjde udělit v případě, že cizinec spáchá protiprávní jednání. My všichni víme, že taková definice v žádném případě nestačí. My si nedokážeme představit, že bychom měli těmto imigrantům dávat azyl. Aspoň v to doufám. Za všechny příklady uvedu jeden. Pokud se zeptám, co by se stalo s takovými cizinci, kteří by u nás žádali o azyl a dopustili by se takového jednání, odpověď je jednoduchá - nestalo by se prakticky vůbec nic. Řízení s těmito sexuálními útočníky by dále pokračovalo a oni by stále měli nárok na azyl. Já si myslím, že je v zájmu občanů této republiky, za které my tady všichni sedíme, tomu zabránit. Proto vás žádám o podporu zařazení tohoto návrhu novely zákona o azylu. Připomínám, dnes jako druhý bod.
Prosím, máte slovo.
Tak ještě jednou krásné odpoledne. A teď zpátky k energetice. Rád bych se opět pokusil na pořad jednání zařadit naši technickou novelu energetického zákona, která by umožnila odstranit rozpory mezi energetickým a služebním zákonem. Ani tu ale koalice nebyla schopna přijmout a protlačit parlamentem. Prý totiž není aktuální, protože podle výkladu Ministerstva vnitra spadá už nyní automaticky paní předsedkyně pod státní službu a technická novela musí být zgruntu předělána. Za prvé, pan premiér Sobotka hrdinně čtyřikrát neodpověděl na přímý dotaz, kdo tedy nyní řídí úřad a co bude s jeho předsedkyní po 1. březnu, kdy skončí lhůta pro složení služebního slibu. Uvedu také dva argumenty, proč bychom měli naši technickou novelu energetického zákona schválit ve zrychleném procesu. Máme tedy celou řadu indicií, že Energetický regulační úřad spadat pod služební zákon nemůže, a máme možnost tuto legislativně technickou chybu napravit, přičemž podle bývalého ústavního soudce Jiřího Nykodýma existují minimálně tři judikáty Ústavního soudu, které de facto říkají, že pokud zákonodárce vyjádřil jasnou vůli chybu napravit, tak i když to nestihl v řádné lhůtě, má takové vyjádření vůle stejnou platnost, jako kdyby legislativně technická chyba již byla odstraněna. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji. A poprosím k mikrofonu paní poslankyni Havlovou. Prosím, máte slovo.
Oba body chci zařadit na dnešek jako další bod po nově navržených bodech. Vláda tedy přistoupila k tomu, že prostě chce vzít na vědomí pouze názor Ministerstva práce a sociálních věcí. Zákon byl vrácen do druhého čtení a technická novela má být přepracována. V rychlosti tedy zrekapituluji současný stav okolo vedení ERÚ. Situaci měla napravit technická novela, která byla schválena vládou, avšak legislativní proces nebyl do konce roku 2015 dokončen, a novela tedy nevstoupila v platnost. Od 1. ledna 2016 tedy panuje stav, kdy vláda zastává názor, že vedení úřadu spadá pod režim zákona o státní službě, a činí z toho vyplývající kroky, přičemž například já odmítám, a poukazuji na konflikt s energetickým zákonem a hrozbu, že porušíme evropskou legislativu. Podřízenost Energetického regulačního úřadu vládě je jasný rozpor s příslušnými evropskými směrnicemi v oblasti energetiky. Navíc v energetickém zákoně je výslovný zákaz přijímání pokynů od jiných složek orgánů veřejné moci. Jak bude zajištěna nezávislost energetického regulačního zákona podle pravidel Evropské unie a energetického zákona? Hlavní je odstranit současné vedení z úřadu. No protože upozornili na to, že platíme desítky miliard korun ročně na obnovitelné zdroje nelegálně.
Jednací řád nerozlišuje, na rozdíl od jednacího řádu bývalého Federálního shromáždění, faktickou a procedurální přihlášku. Ještě pan předseda Fiala, také s přednostním právem.
Nicméně odložit projednávání tohoto bodu na 12. února je absolutně nezodpovědné a myslím si, že i z hlediska české veřejnosti nepřijatelné. Řeknu vám jenom jeden argument. Včera zasedalo neformální jednání Rady ministrů vnitra, na kterém se mimo jiné mluvilo o úpravách schengenského systému. V polovině února má předložit Komise evaluaci schengenského systému a ve hře je například revize článku 26 schengenské smlouvy, která umožňuje státům ochranu vlastních hranic po dobu šesti měsíců, a zvažuje se, že se tato věc prodlouží na dva roky. Ve hře je také vyloučení Řecka z schengenského systému. Jestli se o tom bude jednat na radě, Evropské radě v polovině února, tak tato Sněmovna a česká veřejnost má právo znát postoje české vlády. Jaké bude česká vláda zastávat stanovisko k úpravě schengenského systému? To se netýká jenom Řecka, to se může v budoucnu týkat i nás. Chceme to? Jaký je postoj české vlády? Co bude zastávat pan premiér Sobotka? Tady přece máme situaci, kdy každým dnem se bude o něčem rozhodovat. A my máme právo to vědět. A vy na to chcete rezignovat? Ptám se členů vládní koalice. Je toto rozumný postoj?
Budeme tedy hlasovat o návrzích tak, jak byly podány.
Mnohokrát jsme to použili v minulém volebním období. Jinak by ta obrana neměla žádný smysl. Nic se tím nezměnilo v té praxi jenom tím, že jsme si prohodili lavice.
Dobře. Zahájil jsem hlasování. Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Fialy. Požádám vás o novou registraci. Návrh nebyl přijat. Pana kolegy Kalouska... Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Hlasování 86, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Pokud novela otevřeně nedostojí výše uvedenému, bude to Ústavní soud považovat za porušení svých vývodů, které sice nejsou pozitivně platným právem, ale mají svůj neopominutelný precedenční vliv. Je velmi obtížné posuzovat NZIS jako celek. Z tohoto důvodu je třeba vycházet z metodiky stanovené Ústavním soudem skryté pod konstatováním, že každé jednotlivé omezení osoby musí být proporcionální účelu, který je v zákoně stanoven. Účelem NZIS je zjišťování zdravotního stavu obyvatel, zjišťování ekonomicky (?) zdravotnických zařízení, ovlivňování úhrad za zdravotní služby, transparentnost a efektivita poskytování zdravotních služeb, hodnocení kvality služeb. Příklady posouzení vybraných jednotlivých údajů. První příklad pitva osoby. Příloha zákona. Obsahuje osobní údaje potřebné pro identifikaci zemřelého, úmrtí atd. Příloha 10 zákona. Tento registr bude součástí NZIS. Zákonem ani vyhláškou není stanoveno, pro které účely a kdo má přístup k osobním, většinou citlivým údajům z tohoto registru, ani až bude tento registr propojen s NZIS. Přitom podle zásad ochrany osobních dat je třeba u každého údaje zajistit, aby byla předána příslušné osobě jen tehdy, když účel předání z hlediska proporcionality odpovídá vlastnostem poskytnutého údaje. Jestliže statistický ústav přístup k osobním údajům nezjistí, sdělí subjektu, který žádost podal, důvody, které k tomu vedly. Není důvod znát osobní data zemřelých, pokud se sleduje zdravotní politika a efektivnost zdravotnictví. Druhý příklad. Adresa místa trvalého nebo hlášeného pobytu a data narození fyzické osoby. Data o poskytovateli, o jehož oprávnění rozhodlo ministerstvo, ustanovení § 74 odst. 3 návrhu zákona. To vyplývá ze slova "přístupný". Dílčí závěr k příkladům. Z prozkoumání dvou náhodně vybraných jednotlivých osobních údajů - jen dvou - vyplývá, že zákon dostatečně nechrání informační sebeurčení osob, a to dokonce ani v případě citlivých údajů. C. Posouzení koncepce správce a provozovatele NZIS z hlediska výkonu veřejné moci. Ze zákona nově vyplývá, že správcem databáze NZIS bude organizační složka státu, tedy ÚZIS, Ústav pro zdravotnické informace a statistiku. Ta bude vykonávat státní správu v oblasti Národního zdravotního informačního systému. Z tohoto hlediska je zákon novelou změněn a poněkud zpřesněn, čímž se zpřesňuje okruh osob s přímým přístupem k datům. Nejasné však je, a to zdůrazňuji, jaké bude postavení technického provozovatele. Vzhledem k tomu, že toto není v zákoně vůbec zmíněno, nemůže být ochrana ohledně provozovatele a ohledně zaměstnanců provozovatele v tomto posudku nijak posouzena, proto je považována za chybějící. Ochrana osobních údajů je základním právem stanoveným Listinou. Z tohoto hlediska je třeba konstatovat, že by bylo vhodné, aby bylo v zákoně právní postavení provozovatele a jeho zaměstnanců specifikováno tak, jak to výslovně vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Tato výjimka tedy zdravotní databázi pokrývá v rozsahu zvláštního zákona. Subjekt údajů ale má právo na přístup k informacím o zpracování jeho osobních údajů.
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím rozpravu. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o navržených usneseních. Táži se, kdo souhlasí s navrhovaným usnesením. Zahajuji hlasování. Děkuji zpravodajům i panu ministrovi a končím druhé čtení tohoto vládního návrhu.
Dobrý podvečer. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zvýšení ochrany zdraví spotřebitele a zlepšení jeho informovanosti. Transpozice tabákové směrnice je největší změnou v oblasti tabákových výrobků a elektronických cigaret od vstupu České republiky do Evropské unie. Její hlavní principy jsou následující: Povinnost označit cigarety určené ke kouření, tabák určený k ručnímu balení cigaret a tabák určený do vodní dýmky kombinovaným zdravotním varováním, to je zdravotní varování, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení, a je k němu připojena informace týkající se odvykání kouření. Stanovení podmínek pro přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku včetně povinnosti registrace. Povinnost výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků za účelem sledovatelnosti těchto výrobků zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré přesuny v rámci jejich držení a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. Kromě transpozice tabákové směrnice se upravují také některá ustanovení týkající se potravin: Konkrétně se jedná například o upřesnění požadavků na uvádění informací u nebalených potravin, například označení země původu musí být umístěno v těsné blízkosti nabízené potraviny. Zákaz používání potravin s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti k další výrobě. Vytvoření zvláštního režimu umožňujícího distribuovat bezplatně charitativním a humanitárním organizacím potraviny, které zcela nenaplňují některé požadavky potravinového práva, avšak jsou stále bezpečné. Součástí navrhované právní úpravy je související změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. V návaznosti na transpozici tabákové směrnice se mění také zákony o regulaci reklamy, provozování rozhlasového a televizního vysílání v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.